Je, bude otázka.
Některé země, uznávám, že jich není moc, v Evropě je jedna, mají jednu sazbu daně z přidané hodnoty, je to myslím Dánsko, a tam prostě všechno je v té jedné sazbě. My jsme měli dvě sazby, pak jsme měli tři sazby a my se teď snažíme ten systém zjednodušit, aby měl dvě sazby. U knih jsme přistoupili k rozhodnutí, které není kvůli tomu, že jsou nějaké vědecké knihy, a nijak to nerozlišujeme. Prostě knihy i z hlediska toho, jak k tomu přistupuje česká společnost, jakou roli u nás hrají, i z hlediska toho, že v jiných zemích často právě u knih existuje mimořádná výjimka a ta nulová sazba, tak jsme se rozhodli pro tento krok. Nestrašme se, prosím pěkně, nějakým ohrožením svobody tisku nebo něčím podobným. Já to nechci nějak domýšlet dál a je to i zbytečné, ale my občanům zlevníme díky té nižší sazbě DPH řadu věcí, které každodenně používají, jako jsou třeba potraviny. Některé věci zase mírně vzrostou, jako je třeba denní tisk, ale to snížení daně, DPH na potraviny, to bude domácnostem bohatě kompenzovat. Po tu sníženou musí být velmi silné důvody.
Děkuji, už není zájem o doplňující otázku. Takže přistoupíme k další interpelaci pana předsedy Radima Fialy a připraví se pan poslanec Radek Vondráček posléze. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, chci obrátit vaši pozornost na hospodaření na Ministerstvu obrany. Možná se budete ptát, proč se ptám vás - já bych se zeptal paní ministryně Černochové, ale ta tady buď není, nebo neodpovídá stejně. Ani dnes tady nebude, protože jede podepisovat smlouvu DCA o pobytu cizích vojsk v České republice, s kterou SPD absolutně nesouhlasí. Možná je to právě proto, že je potřebujete dát někde jinde. Po vypuknutí konfliktu jste říkali, jak budete modernizovat, jak je naše armáda podfinancovaná, jak by měla být moderní, s čímž já zásadně souhlasím. Tak se pojďme podívat, jak našim vojákům splácíte ten dluh, podfinancování, o kterém tady mluvíte už od začátku války na Ukrajině. Nejste schopni vysoutěžit jedinou akci. Proč tam budete mít téměř 150 miliard, a nejste schopni vysoutěžit vůbec nic?
Děkuji za dodržení času a nyní má slovo předseda vlády České republiky Petr Fiala.
Za prvé určitě nelze stavět výdaje na bezpečnost a obranu České republiky proti důchodcům, to tak rozhodně není. Důchodcům nebo seniorům, lidem, kteří jsou v penzi, penze rostou, budou dále valorizovány. A vy jste sám potvrdil, že prostředky do obrany jsme připraveni investovat. Já jenom ještě, aby tady nevznikal nějaký zmatek, protože už to druhý reprezentant SPD opakuje: smlouva, kterou podepisuje paní ministryně ve Spojených státech, neznamená nic automatického, že by se mohlo dít na území České republiky. Všechny konkrétní kroky budou pod kontrolou Parlamentu. Vždycky je musí schválit obě komory Parlamentu, to jenom pro pořádek.
Další bodem našeho pořadu jsou Ústní interpelace které jsou určené panu předsedovi vlády České republiky, respektive vládě České republiky a ostatním členům vlády. Ještě načtu došlé omluvy: omlouvá se pan poslanec Oldřich Černý, a to od 14.30 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný od 14.30 hodin ze zdravotních důvodů a pan poslanec Stanislav Berkovec dnes od 15 hodin do konce jednacího dne. Připraví se jako následující pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane premiére, Evropská unie, respektive Evropský parlament začátkem května tohoto roku ratifikoval Úmluvu o prevenci a potírání násilí na ženách neboli Istanbulskou úmluvu. Europoslanci a europoslankyně vyzvali zbývajících šest zemí, které zatím smlouvu neratifikovaly, mezi něž patří Česká republika, aby tak neprodleně učinily. Španělka Mária Rodriguezová Ramosová přiřadila Českou republiku k nejvíce reakcionářským státům. Z pohledu kritiků Úmluva a priori předpokládá, že mužské pohlaví je přirozeným zdrojem agrese vůči ženskému pohlaví a tím vytváří předpoklady k rozvoji mezipohlavní animozity, aniž by byla brána v úvahu evolučně vzniklá biologická, psychologická a rodinná role mužů a žen. Toto vše způsobuje, že k mužskému elementu se přistupuje jako k potenciálnímu viníkovi, který je předem podezřelý a je třeba ho preventivně převychovat vytvářením pocitu vrozené viny a stigmatu. Nedovedu si představit, jak takto psychologicky kastrovaní muži budou přitažliví pro ženy a budou jim oporou při zajištění stability rodiny jako pevného základu naší společnosti. Nelze vyloučit, že dojde v brzké době k projednání této úmluvy na půdě vlády a Parlamentu České republiky. Z toho důvodu by mne, pane premiére, zajímal váš názor na tuto problematiku s konečným vyzněním, zda jste jako premiér České republiky pro, nebo proti a proč.
Prosím, ujměte se slova.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás všechny u dnešních interpelací. Děkuji za otázku k Istanbulské smlouvě, což je téma, které rozděluje názorově řadu lidí, ať už jsou v politice, nebo ve veřejném prostoru, nejenom v České republice. Úmluva nedefinuje jenom násilí na ženách. Definuje některé trestné činy, které se primárně týkají žen, ale úmluva mluví o dalších obětech domácího násilí, i o mužích, i o dětech, i o seniorech. Česká republika podepsala tuto úmluvu 2. května roku 2016, tedy v době, kdy zde byla vláda tvořená Českou stranou sociálně demokratickou a hnutím ANO. Ptáte se mě na můj osobní názor, ale ten není tak důležitý jako to, jestli dospějeme v Poslanecké sněmovně a v Senátu, vůbec v České republice k nějakému výsledku a k nějaké shodě. To je podle mě nejsprávnější postup.
Pan ministr má zájem o reakci, prosím.
Možná se otevírá malý prostor v Operačním programu Jan Amos Komenský, který možná bude navýšen nějakými přesuny - nebudou to úplně zásadní prostředky, ale právě zacílení třeba na takovéhle aktivity by mohlo být prospěšné.
Děkuji velmi a s další interpelací vystoupí paní poslankyně Ivana Mádlová. Připraví se pan poslanec Lubomír Wenzl.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, součástí konsolidačního balíčku je zvýšení DPH u celé řady služeb a výrobků. Já se však musím zastavit u zvýšení DPH z 10 na 12 % u bezlepkových potravin, což jsou potraviny pro zvláštní výživu. Samozřejmě to vyžaduje celoživotní změnu jídelníčku, celoživotní dietu a týká se to pochopitelně dětí až po seniory. Je to jak u celiaků, tak samozřejmě je tato dieta doporučená i u fenylketonurie. Chci se zeptat, jestli uvažujete o nějaké kompenzaci?
Prosím.
Technicky některé země udělaly to, že tlačily na snížení daně u potravin pro celiatiky, a to byl jeden z našich plánů kdysi, který jsme chtěli také zrealizovat. První směr je, že Ministerstvo zdravotnictví chystá balíček v systému veřejného zdravotního pojištění, a já pevně věřím, že v příštím roce představíme ten balíček i formou jakési legislativní úpravy, jehož součástí bude i příspěvek pro osoby s celiakií hrazený z veřejného zdravotního pojištění, ale pozor, přímo ze základního fondu zdravotních pojišťoven, tedy ne ten, který je dneska, kdy se musí žádat z Fondu prevence. K tomu balíčku bych si ale dovolil dvě poznámky.
Děkuju a bude doplňující dotaz, takže příležitost ještě rozvinout a dokončit.
A tady bych chtěl upozornit, že to můžou být někdy věci, které si neuvědomují ti rodiče. Je potřeba si prostě uvědomit, co to je. Z toho důvodu, a tady to říkám znovu, jasně, veřejně na mikrofon, nejenom jako ministr zdravotnictví, ale především jako lékař: jsem si stoprocentně jistý, že bezlepková dieta není výběr potravy, ale jediná možná léčba celiakie.
A mě tedy totálně zaskočilo a překvapilo, když váš poradce pan Štěpán Křeček v médiích veřejně radí, aby jezdili na nákupy do Polska, pokud se jim to vyplatí. "Koukám se na to z pohledu lidí a platí, že je to skutečně výhodnější," uvedl v partii televize CNN Prima váš poradce pan Štěpán Křeček. Pak to ještě rozvedl, že to není řešení pro všechny, většinou jen pro ty, kteří žijí blízko hranic, ale podle jeho názoru se to na větší nákupy dokonce vyplatí i Pražanům...
Pan premiér chce reagovat v rámci rozpravy. Teď bychom měli udržet přesně takovouhle hladinu hluku, prosím, kolegyně a kolegové. To je ideální.
Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem rád, že dnes se tady můžeme setkat při interpelacích. Já už jsem opakovaně řekl v médiích, že ho považuji za nešťastný, zasazený mimo kontext. Co je asi ale důležitější, to není tak, že někdo posílá lidi, aby nakupovali potraviny v Polsku. Takže to je ta činnost vlády a to je ta správná reakce. Ale já bych tady chtěl opravit tu myšlenku, že my to hodnotíme z hlediska toho, jak to třeba vytváří u občanů pozitivní dojem o vládě. Cílem té strategické komunikace je informovat občany o tom, co jim stát nabízí, co mohou využít, jaké služby mohou využít, kam se mohou obrátit, když potřebují pomoc, na jakou pomoc mají nárok. I lidé, kteří nemohli nebo dřív nežádali, nevěděli o tom, že mají třeba nárok na příspěvek na bydlení, tak o něj začali žádat, a začali o něj žádat v mnohem větším počtu než dřív. Takhle má strategická komunikace fungovat. Hlavní částka z této aukce bude použita ve prospěch obětí agrese Ruské federace. Náklady státního rozpočtu, tedy kapitoly Ministerstva vnitra, žádné nevznikly a žádné nevzniknou.
Zároveň s tím navrhujeme i odchod z burzy v Lipsku s elektrickou energií potřebnou pro náš stát a na burzu do Lipska jít pouze s přebytkem elektřiny, kterou u nás vyrobíme. Rovněž tím by se mohla i saturovat část chybějící elektrické energie pro Bavorsko, podle jednání s Německem tímto vyřešit reparace. Je možné v případě dohody převzít i další uzavřené jaderné elektrárny v Německu a ty provozovat. Bylo by to také i částečné vyrovnání toho, že u nás, a často na úrodné půdě, působí řada německých firem, supermarketů a skladů, kterým poskytujeme levnou pracovní sílu oproti Německu, dálnice a další dopravní cesty, na jejichž opravách se německá strana nepodílí. Proto navrhujeme jednání s německými partnery, v první etapě s Bavorskem. Zároveň se zabrání deindustrializaci Bavorska. Tím se rovněž přispěje k dekarbonizaci spalovacích elektráren a k nápravě a částečnému nahrazení nedostatku zemního plynu po rozhodnutí nevyužití vybudovaných přepravních kapacit Nord Stream a jeho poškození výbuchy. To lze řešit předáním počtu společně dohodnutých jaderných elektráren do vlastnictví a provozování České republiky. Rovněž je to v době, kdy vzpomínáme na utrpení Židů internovaných v německých ghettech, kteří zde byli shromažďováni před jejich transportem do koncentračních táborů. Tam byli během druhé světové války nelidsky mučeni a zavražděni a pouze malá část z nich to přežila. Jejich potomci, příbuzní a všichni slušní lidé jak v České republice, tak v Německu z toho dodnes zažívají trauma a s úctou vzpomínají na tyto oběti nacismu. Další zaměstnance obnovovaných KKW lze bez problémů získat z České republiky i Německa a sociální zajištění zkušených zaměstnanců KKW obnovit. Děkuji za pozornost.
Máte dva body, takže já vám dám rovnou deset minut.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si navrhnout nový bod na program dnešního jednání. Vyplývá z tiskové konference vlády o daňových změnách minulý týden. Je ironické, že současná vláda, nebo lépe řečeno současné vládní strany, když byly v minulém volebním období v opozici, tehdejší vládu kritizovaly za špatnou a někdy zmatenou komunikaci k veřejnosti. Dovoluji si tedy navrhnout nový bod na program dnešního jednání s názvem Útok vlády na živnostníky. Dovolte mi, abych ho ve stručnosti odůvodnil a vysvětlil. V rámci plánu na zlepšení stavu veřejných financí a zajištění důstojných důchodů chce vláda získat více finančních prostředků od osob samostatně výdělečně činných, tedy od živnostníků. Pro ně to totiž bude znamenat ročně odvádět do systému tisíce korun navíc. Je až úsměvné, že ale ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS však před několika týdny i třeba pro týdeník Echo mluvil o tom, že na zvyšování odvodů živnostníků nikdo v rámci konsolidace nemyslí. Prostě sliby z plakátů a billboardů jsou jen prázdná líbivá hesla, která nikdo nehodlá a nechce plnit. Vládou navrhované zvýšení odvodů živnostníků ovšem zasáhne hlavně ty nízkopříjmové. Právě jako hon na malé podnikatele to označila i Asociace malých a středních podniků. Nesou tedy podstatně větší riziko než zaměstnanci. Když si živnostníci například chtějí udělat dovolenou, tak jedině neplacenou, dovolená je na úkor jejich platu. Ovšem v souvislosti s mým navrhovaným bodem na program jednání je důležité ještě zmínit jeden další aspekt. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda k tomuto například uvedl, cituji: "Načasování je velmi nevhodné. Podnikatele zasáhla covidová krize a částečně i vysoká inflace. Možná z dlouhodobého hlediska je možné se o tom bavit, ale tady žádná diskuse neproběhla." Já se tedy ptám, co je cílem vlády? Chceme podporovat podnikání a rozvoj společnosti? Chceme podporovat občany, kteří na vlastní pěst a na vlastní riziko pracují, nebo chceme tyto občany zlikvidovat? Zároveň bych představil i návrh svého druhého bodu a v krátkosti ho odůvodním. Tento druhý bod má název Prevence kriminality jako prostředek ke snižování kriminality v České republice. Toto téma je pro společnost jako takovou velmi důležité a jeho projednání a prodiskutování zde na půdě Poslanecké sněmovny může zajistit lepší fungování celého systému prevence kriminality. Jedná se o problematiku, která v současné době ohrožuje bezpečnost obyvatel po celé republice, protože v roce 2022 bylo v České republice trestně stíháno 75 474 osob. Ze statistických údajů zjistíme, že dobře naplánovaná strategie prevence kriminality dokáže předcházet páchání trestné činnosti, což přispívá k bezpečnosti jak ve společnosti, tak i k udržitelnému rozvoji státu. Pro občany se tak zlepšuje kvalita života a dochází ke snižování nákladů, které jsou spojené se systémem trestní justice včetně nezbytných nákladů, které plynou z trestné činnosti.
Dále s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr. Prosím.
My jsme od začátku jako Ministerstvo zdravotnictví o tom pozměňováku samozřejmě věděli, ale celou dobu jsme počítali s tím, že se to bude týkat fyzických osob, a taky nikde nezaznělo, že by se to týkalo i těch právnických.
Děkuji za dodržení času a jsme dále v obecné rozpravě, kde je přihlášena paní poslankyně Fialová. Já také děkuji a dále do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Dražilová. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Druhým pozměňovacím návrhem pod písmenem B, sněmovní dokument 2560, je pozměňovací návrh pana předsedy Výborného. Garanční výbor dává doporučující stanovisko.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona jako celku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Vzhledem k tomu, že ještě není 13.45, tak se vracíme k bodu Rozprava byla přerušena. Děkuji moc a prosím, pane předsedo.
Vážené dámy a pánové, vládní novela zákona o České televizi a Českém rozhlasu má jediný cíl: vládní koalice Petra Fialy chce politicky ovládnout veřejnoprávní média a zneužít tak koncesionářské poplatky všech občanů ve svůj politický prospěch. Jedná se o nástup nové totality v podání Fialovy vlády. Co nabudilo Fialovu vládní koalici změnit zákon o volbě radních České televize a Českého rozhlasu? Tito noví radní začali kontrolovat hospodaření České televize a její vyváženost, což se nelíbí stranám Fialovy vlády a na ně napojeným aktivistům. Abychom si porozuměli, zákon o České televizi zcela jasně deklaruje, že v Radě České televize mají být zastoupeny, cituji, "významné regionální, politické, sociální a kulturní, názorové proudy". V České republice máme model, kdy Česká televize a Český rozhlas fakticky nepodléhají nikomu a žádné veřejné kontrole a nenesou v praxi žádnou vymahatelnou odpovědnost ani za flagrantní a viditelná porušování zákona o České televizi nebo zákona o provozování televizního a rozhlasového vysílání. Rada České televize navíc nemá za současných podmínek na účinnou kontrolu možnosti. Problémem je mimo jiné to, že současná Rada České televize nemá žádné analytické oddělení, nemá peníze ani dostatek lidí na to, aby fakticky v praxi mohla kontrolovat všechny problémy při naplňování zákona o České televizi. Chápu, že vám ve vládě Petra Fialy z ODS to vyhovuje, ale potlačování oponentních názorů, dehonestace politických protivníků, jejich mediální likvidace je jasný znak totality. Všichni, kdo tu jsme déle, víme, jak se členové Rady České televize a Českého rozhlasu tady ve Sněmovně ve skutečnosti volí. Navzdory tomu, že mají být apolitičtí, jsou voleni po dohodě vládních stran.
Naše rodiny s nejmenšími dětmi jsou jednou z nejohroženějších sociálních skupin, což platí nyní o to více i vzhledem k vysoké inflaci, která reálnou hodnotu rodičovského příspěvku sráží hluboko pod jeho úroveň z roku 2020, kdy byl naposledy zvýšen. Takže já tento bod navrhuji zařadit jako druhý bod dnešního jednání, případně napevno zítra ve 12 hodin. Děkuji a prosím vás o podporu těch dvou důležitých návrhů zákona.
Máte jeden bod, zde mám napsáno, takže pět minut.
Hnutí SPD předložilo tuto novelu z toho důvodu, abychom motivovali mladé páry ke zvýšení české populace, což by v budoucnu pomohlo s vyplácením důchodů. V souvislosti s celkovou filozofií návrhu považujeme za důležité zmínit výsledky průzkumu agentury MMS, který uvádí, že 33 % rodičů si nepořídí další dítě výhradně z finančních důvodů, kvůli nedostatku financí, a 17 % rodičů tak neučiní z důvodu neodpovídajícího bydlení, což je problematika velmi podobného typu. Pokud by tedy stát chtěl motivovat rodiny, aby si pořizovaly více dětí, musí cílit na střední vrstvu, což je přesně i ambicí tohoto návrhu. Navrhovaná opatření neznamenají pro žádného nyní pracovně aktivního plátce daně z příjmů zhoršení jeho současné situace a naopak pro vysoké množství plátců daně z příjmů znamenají snížení jejich reálně odváděných daní, a tedy zvýšení jejich čistých příjmů. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče, a další, kdo je přihlášený, je paní poslankyně Karla Maříková. Vidím opět jeden bod, takže pět minut.
Za SPD říkám, že odmítáme Green Deal a tento systém emisních povolenek. Ale podívejme se na to, jak se hlasovalo v Evropském parlamentu. Nám ne, naši europoslanci pochopitelně hlasovali proti. Takže tady přesně vidíme, kdo za koho kope. To je neuvěřitelné, co tady předvádí Evropská unie. To je z mé strany všechno.
Pane předsedo, děkuji. Jako další je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, také ke změně programu schůze a také s přednostním právem, prosím.
Jsem přesvědčen o tom, že o této věci musíme mluvit. Je důležité říct, že Česká republika opravdu nějakou reformu potřebuje, protože stav veřejných rozpočtů a veřejných financí je katastrofální a v budoucnu nám hrozí velké ekonomické problémy. Pokud by se nic nestalo, tak by to samozřejmě došlo do špatných konců. Na jednu stranu se musím vrátit k tomu, že stav ekonomiky České republiky je velmi špatný. Neúnosně se prohlubuje deficit státního rozpočtu. V dubnu už pak dosáhl objemu 200 miliard korun. Strukturu a parametry státního rozpočtu hnutí SPD dlouhodobě kritizuje a jeho výrazné nedostatky konstatuje mimo jiné ve svých výročních zprávách i Nejvyšší kontrolní úřad. Podle vlády má výrazné zvýšení daní příští rok přinést do rozpočtu 31 miliard a další rok 70 miliard korun. Všude to říkali.
Tento odboj byl zásadně rozsáhlejší, silnější i početnější jak z hlediska jeho intenzity, či počtu jeho aktérů a jeho obětí, ale také vzhledem k charakteru nepřátel, kterým čelil. Prosím vás proto o zařazení tohoto bodu jako čtvrtý bod této schůze.
Já také děkuji a nyní je na řadě paní poslankyně Mračková Vildumetzová a připraví se pan poslanec Rozvoral.
Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila zařadit bod s názvem Komunikace - nekomunikace a arogance této vlády. Důvod mého zařazení bodu je, že včera se tady na půdě Poslanecké sněmovny projednával zákon o státním podniku, který předkládal pan ministr vnitra, který prostřednictvím tohoto zákona potřebuje zachránit Českou poštu a potřebuje dát do tohoto státního podniku finanční prostředky takzvaným transformačním plánem. My jsme byli zvoleni občany jako vy, ostatní poslanci, a my jsme zodpovědní za finanční prostředky. Zároveň nám neřekl, že to udělá způsobem, kterým to udělal, to, že hodil všechny starosty přes palubu, s nikým nekomunikoval. Podívejte se, včera se objevilo, že v řadě těch měst došlo ke změně poboček, ale nedošlo k tomu, že by nějaká pobočka zůstala. A pak se tedy podívejme, co se těmi kroky, které udělal ministr Vít Rakušan, děje. Já bych ještě pochopila, kdyby ministr vnitra za námi přišel a řekl: Ano, já vám představím ten transformační plán. Já jsem totiž panu ministrovi vnitra psala 26. března a prosila jsem ho, ať ten krok zastaví, ať komunikuje, ať se se mnou sejde v pozici stínové ministryně, ať komunikuje s těmi starosty. On to neudělal, napsal mi, že ne, a do té esemesky mi napsal, že transformační plán nám bude představen.
Paní poslankyně má také dva body. Tak, paní poslankyně, já vám rovnou dám deset minut, ano?
Tyto příspěvky se naposledy zvyšovaly před hrozivými osmi lety a všichni si dobře pamatujeme, jak loni v prosinci zde ve Sněmovně vládní poslanci tím, že se nepřihlásili do hlasovacích zařízení, ačkoliv byli v sále přítomni, záměrně zablokovali možnost tento zákon řádně projednat v prvním čtení.